Já chápu paní kolegyni, že se jí to nelíbí, protože bude mít na rukou také krev, nicméně vy vůbec nestudujete oponentní názory profesionálů v oboru.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Zdeněk Ondráček, a připraví se - ještě jednu faktickou poznámku, pan poslanec Jiří Bláha.
Děkuji, pane předsedající. My si tady občas otřeme stolek, ale teď přede mnou tady bylo pět lidí. Všichni si tady takhle plácali po stole, po tom řečnickém pultu. Dotýkáme se mikrofonů. Zjistili jsme, že někteří kolegové mají pozitivní výsledek. Takže, prosím vás, my jsme přesně jako v té fabrice. Tak jestli toho chcete docílit, tak zrušte také tři týdny Poslanecké sněmovny, protože jenom kážeme lidem, co mají dělat, ale chováme se úplně jinak!
A nyní jako poslední s přednostním právem ministr kultury Lubomír Zaorálek.
To, co je vlastně nejpodstatnější, je, jak jsme schopni se v té epidemii chovat, jak kulturně se v ní chováme. To je úplně podstatné. Tady jsou různí, kteří čtou zahraniční články a zkoumají, podle čeho se ten virus chová, a je to těžké říct. Ten virus je velice efektivní vůči společnostem, které nedodržují pravidla. Tam, kde se nedodržují pravidla, tam ten virus prostě vítězí. A rozumíte, každé bezohledné chování, dokonce i v této Sněmovně, to nedodržování pravidel, to je vlastně to nejhorší. Chápete, ne debaty o lécích. To nám ani nepřísluší, ale to, jakou kulturu prezentujeme a jakou kulturu se snažíme přesvědčit ostatní, aby v této zemi panovala. Vidíme to skoro každý den. Mohu vám tady říkat řadu příkladů a je to to, co vlastně popuzuje.
Otevírám rozpravu k posouzení trvání stavu legislativní nouze. Hlásí se někdo do rozpravy o stavu legislativní nouze? Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Kdo je proti? Můžeme tedy přistoupit k vlastnímu pořadu 88. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Na základě dohod ráno jako první je přihlášen do rozpravy o pořadu schůze předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Pane předsedo, já vám hned udělím slovo, až se sněmovna zklidní.
Bude zřejmě modifikován ještě ze strany pana předsedy Jurečky. Následoval by bod, který je na pozvánce, to je žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Chtěl jsem navrhnout, aby se o tomto hlasovalo jako o celku, nicméně už mám avizováno, že tady bude protinávrh, tak zřejmě budeme hlasovat každý tento návrh zvlášť.
Děkuji. Já jsem přesvědčen, a nejenom já, ale i mnoho dalších kolegů i odborníků z právní oblasti, že ty pochybnosti jsou velmi závažné, a nemyslím si, že je vhodné, abychom tu nejistotu prodlužovali dál, v dalších dnech a týdnech. Je to nejistota, která může přinést obrovské problémy i pro statisíce lidí v České republice, kteří jsou vázáni na kompenzační programy, na podpůrné programy ze strany vlády, které jsou zase vázány na stav nouze.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane senátore, vážení členové vlády, budeme pokračovat, protože závada by měla být odstraněna. Naše jednání jsme přerušili těsně před hlasováním o schválení návrhu v podobě senátní. Já se velice omlouvám, ale bohužel. Nefunguje hlasovací zařízení. Co můžu dělat? Dám 5 minut, a poté buď budeme hlasovat po jménech, nebo to bude technicky opraveno.
Takže opravdu jenom velmi stručně. Cítila se unavená, neměla chuť k jídlu a měla zvýšenou teplotu. Pojala jsem podezření." Stav se zhoršil a je to otázka hodin. Na můj zoufalý dotaz, zda můžeme sestru navštívit, doslova řekl: 'Můžete se přijít rozloučit.' Byla to první hodina u jejího lůžka. Za ty tři hodiny, co jsem stála u spící sestry, se mi promítl celý náš společný život. Cestou domů z nemocnice jsem ještě telefonicky mluvila s primářem o celkové situaci. Volal mi z domova a slíbil, že domluví s lékařkou ve službě, že jí budu volat kolem 22 hodiny s dotazem, jak se sestře daří. Na závěr řekl: 'Jsme už traumatizovaní, jak pacienti odcházejí a rodiny truchlí.' Všem jsem jeho prostřednictvím vyjádřila poděkování a obdiv za jejich vyčerpávající práci. Věřili jsme, doufali, že to sestra přece jen rozdýchá. Jsme zdrcení, zoufalí, nešťastní. Kdybych mohla promluvit v hlavních zprávách, tak bych popsala, jak zoufalé je přicházet o člověka. Lidský život je křehký a musíme udělat vše pro to, aby se tato zkáza dál nešířila.
Děkuji. Ještě přečtu omluvu. Já znovu požádám o přestávku. Nicméně pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, tak bych v tuto chvíli také rozpravu ukončil. Děkuji. Není tomu tak. Je zde ještě nějaký problém s hlasovacími zařízeními? Nefunguje hlasovací zařízení? Tak já odhlásím ještě jednou všechny. Prosím, zkuste se znovu přihlásit svými kartami. Tak asi máme problém se zařízením.
Senátoři si toho správně všimli.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové, já se za Trikolóru vyjádřím k pandemickému zákonu. Trikolóra nepodpoří ani senátní verzi, ani původní sněmovní verzi. Kamarádi politiků, ti možná nějakou kompenzaci dostanou, další desítky tisíc odkazujete na soud. Dle našeho přesvědčení nic. Myslíme si, že Česká republika má dostatek krizových zákonů, máme nouzový stav podle jednoho typu zákona, podle druhého a tak dále, čili v tom problém není. Poslední, co potřebujeme, je nějaká nová legislativa, kterou tady někdo ve dvě ráno při horečných politických jednáních dojednal. Myslím si, že není řešením. Navíc jak teď sledujeme tu situaci, tak i pro samotnou vládu je to málo, nebo ten pandemický zákon nemůže fungovat. Po takovémto roce jsme tedy dle vlády na prahu zdravotnické katastrofy. Trikolóra má dlouhodobě jiný názor. Zastávám poměrně podobný názor. Já si myslím, že surovost vůči ženám je naprosto stejná věc za hranou občanského soužití a myslím, že se tím má zabývat mandátový a imunitní výbor. Jestliže v nějakých asijských kulturách je běžný nějaký svérázný vztah k ženám, tak bych vás rád vaším prostřednictvím vyzval, že tady jste v České republice a chovejte se podle toho.
Já tohleto vůbec nechápu a jsem... Dobře. Takže pan poslanec Lubomír Volný dostane... jo, jdete.
Já myslím, že od toho máme mandátový a imunitní výbor, aby se tím zabýval. Ale nebudeme to tady rozpitvávat ani na základě faktických poznámek, ani na základě vašeho hovoření od pultíku.
Pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
V takové složité situaci, kdy tady probíráme poměrně důležité materie, si tady vyřizuje své osobní emoce.
Děkuji, pane předsedající. Teď se vyjádřím k pandemickému zákonu. Autory tohoto zákona a lidi, kteří jsou zodpovědní za minimálně tři čtvrtiny všech zemřelých z 19 000 obětí v České republice, se pokusíme pohnat ke spravedlnosti legálními a zákonnými způsoby. Je to statistický fakt, před kterým neutečete. Opatření, která tady byla zaváděna, byla zaváděna špatně, hloupě, byla neefektivní a vraždila lidi.
Tento návrh, který fakticky staví napevno režim mimořádných opatření právě ve vztahu k existenci pandemické pohotovosti, považuji za přínosný a mohu s ním souhlasit. Senát dále navrhuje podmínit vydávání mimořádných opatření krajskými hygienickými stanicemi podle tohoto zákona předchozím souhlasem vlády. I tuto změnu mohu podpořit. Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu.
Děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému a požádám nyní pana senátora Romana Krause, aby se ujal slova a informoval nás o projednání v Senátu.
Garanční výbor pro zdravotnictví doporučil Senátu projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s příslušnými pozměňovacími návrhy, stejně tak ústavní výbor. Pozměňovací návrhy výboru pro zdravotnictví byly bez problémů schváleny, pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru, které se odlišovaly těmi navíc podanými v bodech 6 až 21, nebyly schváleny. Dále byly předloženy ještě další pozměňovací návrhy panem senátorem Láskou a panem senátorem Wagenknechtem. Ani tyto pozměňovací návrhy nebyly schváleny. Takže se zákon dostává zpátky k vám k dalšímu rozhodnutí s pozměňovacími návrhy výboru pro zdravotnictví. V závěrečném hlasování pléna Senátu byl tento návrh s pozměňovacími návrhy přijat 58 hlasy ze 72 přítomných, 6 senátorů bylo proti. Paragrafované znění těchto pozměňovacích návrhů máte před sebou v materiálu, který jsme vám poslali. V tom druhém jsme pouze k výčtu přidali ještě obce s pověřením obecním úřadem. Takže to jsou spíše změny technické. Proto vás prosím o schválení našeho vráceného návrhu s pozměňovacími návrhy.
Děkuji panu senátorovi za jeho vystoupení. Už je tady. Kolega Válek tady není jako zpravodaj, ptám se tedy paní předsedkyně výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Věry Adámkové, jestli má zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k vlastní rozpravě.
Vážené dámy a pánové, budeme tady dnes znovu hlasovat o takzvaném pandemickém zákonu, což je v podstatě a v principu pouze jinak pojmenovaný další nouzový stav na další rok. Jediný poslanecký klub, který hlasoval proti pandemickému zákonu, byl poslanecký klub SPD. Pro tento pandemický zákon, což je, jak jsem již uvedl, v podstatě jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok, pro tady ve Sněmovně hlasovali kromě hnutí ANO a ČSSD také poslanci Pirátů, ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, a co se týče poslaneckého klubu KSČM, tam se někteří zdrželi.
Máme také schopnost improvizovat. Je to kulturní problém, ne technokratický! Kvůli tomu jsem vystoupil, protože jediná šance, rozumíte, jak v tomhle kulturně uspět... Nový Zéland je země, která má v něčem stejné vlastnosti jako my. Také mají tendenci porušovat pravidla a dokázali to změnit. Dokázali vytvořit velmi přísný systém. To znamená, i my s tou naší schopností improvizace a nerespektování pravidel, i my bychom měli být schopni si říci: teď to prostě nejde, teď tyhle vlastnosti jsou na nic, teď se pravidla respektovat musí. Jsou to kompromisy, to je naše práce.
Takže jako první, pane poslanče, dvě minuty máte, pan poslanec Lubomír Volný.
Takže můžete být kulturní, jak chcete, nebo se tvářit, že jste kulturní, ale když máte na rukou krev tisíců lidí, tak vám to moc nepomůže. On i takový Mengele byl kulturní člověk.
Tak pokračujte.
Není to pravda, že nejlépe se zvládá pandemie v zemích, kde se dodržují opatření. Už jsem to tady říkal a je to ověřitelný fakt. Nejlépe se pandemie zvládá tam, kde nejsou žádná opatření. Co s tím chcete dělat? Bělorusko - statisícové demonstrace, z našich milionů peněz placená opozice, tam kdyby lidé umírali na ulici nebo se hromadili v nemocnicích na chodbách nebo byla přeplněná krematoria, tak už to, pane kolego Bartoši, prostřednictvím pana předsedajícího, dávno víte. Minimálně vy od svých kolegů z pirátské strany v Bělorusku. Vzdávají to i Rakušané, kteří si uvědomují, že svůj rakouský národ nepřinutí poslouchat, tak nevím, jak chcete vy přinutit ten náš. A nesouhlasím s vámi. My se máme zabývat léky, tady v této Sněmovně, když víme a vy to už také všichni víte, a je vaše povinnost podle vašeho slibu si to ověřit, že existují léky, které mají 80% účinnost a snižují smrtnost o -
Já vás požádám o klid, protože paní profesorka nemá tak silný hlas.
Nestalo se tak, naopak mně na mikrofon řekl, že když jsem vstoupila do politiky, že musím být dostatečně tvrdá. Já si takhle tvrdost nepředstavuji. Pojďme tedy prosím ukázat veřejnosti, že jsme lepší, než se na první pohled zdá. A to by bylo velice, velice žádoucí, protože je to jedna z věcí, kterou můžeme udělat snadno, rychle, nic nás nestojí a současně můžeme aspoň maličko zlepšit tu důvěru, která se blíží pomalu nule, protože veřejnost nám nevěří.
Já bych rád zareagoval na pana ministra.
Hnutí SPD prosazovalo, aby tam tato věta byla, aby zároveň s opatřeními musela vláda navrhnout také kompenzace. A opět to tam nebylo zapracováno. Nebudeme hlasovat pro a nebudeme ani měnit naše konzistentní stanovisko, takže budeme proti. Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka Zdeňka Ondráčka.
Vy jste hlasovali proti, ale ukažte mi jediného poslance KSČM, který hlasoval pro. Takže prosím vás, neříkejte tady, že KSČM hlasovala pro pandemický zákon.
Senát sehrál velmi dobrou úlohu, protože se podařilo odstranit legislativně technický nedostatek, jestli to tak mohu pojmenovat, a je dobře, že se sem tento návrh v této podobě vrací. Opatření budou stále vyhlašována podle krizového zákona, to znamená, budou to opatření krizová. Rád bych, aby to pan ministr možná vysvětlil. Proč to ministerstvo nechce? Na druhou stranu, když jsme něco přijali, tak ať tady nevytváříme zákon pro zákon, ale ať ministerstvo řekne. Ano, tak to přepíšeme, a udělá to tak. Ale ne že se tady prostě řekne: Bude pokračovat nouzový stav nebo vláda vyhlásí opětovně nouzový stav, a všechno pojede ve starých kolejích.
Přečtu dvě omluvy. Pane předsedo, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pandemický zákon opravdu není žádná spása. V Německu pandemický zákon přijali v březnu. Pandemický zákon je o mírnějších opatřeních. Možná že kdybychom ho měli, byli bychom teď na tom lépe, a budeme ho určitě potřebovat i v budoucnu, až budeme rozvolňovat. Takže není pravda, že se nic nezmění. Myslím si, že z toho důvodu je žádoucí, aby pandemický zákon byl schválen.
Nyní ještě vystoupí pan poslanec Marek Výborný za KDU-ČSL a potom se připraví pan poslanec Milan Brázdil.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi krátký. Stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL: My jsme tady už minulý týden jasně deklarovali to, že jsme uvítali po mnoha měsících možnost shody a dohody spolu s vládou. Aktivně jsme se podíleli na tvorbě pandemického zákona.
Nyní vystoupí jako další pan poslanec, Leo Luzar, a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo.
A všímáte si, jak funguje komunikace v rámci jednoho hnutí? Ale nic, vláda raději jde na tiskovou konferenci, raději odpovídá na všetečné otázky novinářů, kteří se honí za senzací, místo aby normálním, standardním způsobem ve sledovaném čase lidem vysvětlila, co je čeká, co je nemine. A to bohužel tato vláda nedělá, byť jsem již u tohoto mikrofonu čtyřikrát žádal pana ministra zdravotnictví, aby využil svého daru hovořit k lidem lidsky a snažil se jim lidsky vysvětlovat, proč je to důležité, proč se musí, tak stále toto odmítá. Nevím, co je toho příčinou, ale dneska to slyšel i ze svého vlastního hnutí od lékaře, který má plně pravdu, že se s těmi lidmi takhle nehovoří a že se jim to nevysvětluje. Tak, pane Výborný, vaším prostřednictvím, pana předsedajícího, kde jsou ty vaše odborné a jasně deklarované výstupy? Proto tady máme znovu tento návrh. Ten zákon je nekvalitní, je šitý horkou jehlou a je vytvořen na objednávku, politickou objednávku, a to si občané České republiky nezaslouží, aby se měli řídit zákonem, který je nelogický a špatný.
Budeme pokračovat.
Ale je to samozřejmě i problém technokratický. Že lidé mají vědět, když jsou indikováni k očkování, kde se registrovat a podobně.
Prosím.
Já v reakci na pana poslance Volného. Jsou určitá jména, která by na tomto plénu vůbec neměla padat, a já to jméno nezopakuji, a už vůbec ne v té souvislosti, že bych řekl, že to byl nějaký kulturní člověk, byť asi chápu, jak to pan poslanec myslel. Ale i v zahraničí představa, že o tomhle člověku vůbec mluvíme a řekneme, že má něco společného s kulturou, je prostě ostudou tohohle státu a téhle Sněmovny.
Budeme pokračovat. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, poté pan poslanec Kobza. V tuto chvíli poslední faktická poznámka.
Prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, minimálně lékaři se divit nebudou a nad ničím zvlášť uvažovat nebudou, protože každý lékař, každý lékař v této místnosti studoval práce na základě mučení a utrpení, které způsoboval Mengele v koncentračních táborech. Jeden vedle druhého tyto práce studoval, takže odborná veřejnost toto musí zvládnout. Za druhé, my tady stojíme v situaci, kdy nám umřelo 19 000 lidí. Pro mě už žádné slovo - a vláda plánuje zabíjet dalších 19 000 - pro mě už žádné další slovo není příliš tvrdé. A já opakuji panu Bartošovi, prostřednictvím pana předsedajícího, nastudujete si to? Nastudujete si vědecká data o Ivermektinu? Nebo se tady budete se mnou jenom překřikovat? Kde je ta pirátská jinakost? Zachraňte ty lidi! Ten lék funguje, ten lék léčí. A tady k paní kolegyni, která zase musela odejít. My máme výjimku, ať se vám to líbí, nebo ne.